Děkuji za vaši písemnou odpověď.
Já vám také děkuji. Nyní vystoupí s interpelací pan poslanec Tomio Okamura, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová.
Vážený pane premiére, vláda trvale přijímá migranty včetně islámských mimo kvóty a zcela dobrovolně. A způsobuje to velký nárůst kriminality už i v případě jiných cizinců. Já jsem si nechal vytáhnout čísla od ministra vnitra, a představte si, že podle policejních statistik již nyní stoupá počet trestných činů v České republice. A vy dál tady přibíráte nepřizpůsobivé cizince. Jaké jsou vaše konkrétní návrhy? Cituji ze zprávy, kterou jsem dostal od ministra Chovance: Růst počtu těchto cizinců je jedním ze zdrojů problémů v oblasti bezpečnosti.
Tak buď můžeme pana ministra v zásadě pochválit, protože je tady sám voják v poli, nebo politovat, že tady je jako kůl v plotě. A to jsou vyhozené peníze.
Nevím, jestli jsou šablony oblíbené, ale prosím, pane ministře, máte slovo.
Šablony jsou docela oblíbené, protože jednoduchým způsobem dostávají peníze do škol. To zas bych se zastal. A bylo mi řečeno ne, když se vyjedná ten obsah a zdůvodní. Čili to je jedna z věcí. Druhá věc. Ale já bych netvrdil, že jsou to vyhozené peníze.
Já už jsem třikrát položil dneska otázku panu ministrovi a on jako zkušený politik ani jednou neodpověděl. Já netvrdím, že celá půl miliarda je vyhozená, ale většina ano. Ministr Štech navázal na ministryni Valachovou a prosadil. Nebo já nevím, jak to chcete propagovat.
A jsou to věci, které jsou povinně sledovány těmi, co nám dávají peníze.
Paní poslankyně Olga Havlová bude v 18. interpelaci interpelovat nepřítomného pana ministra životního prostředí Richarda Brabce ve věci prodeje vodních zdrojů.
Vážený pane ministře, dlouhodobě sleduji pořady, kde se vyjadřujete k ochraně vody. V názorech našich občanů převažuje názor, že voda a nerostné suroviny by měly patřit státu. Sleduje vůbec ministerstvo prodeje těchto zdrojů? Severomoravské vodovody a kanalizace jsou třetí největší vodárenská společnost a zásobují jeden milion lidí pitnou vodou. Víte o tomto prodeji? Proto jsem se obracela na našeho hejtmana, který si bohužel neudělal čas ani deset minut, o které jsem ho žádala. Mohl dát nabídku i kraj.
Děkuji paní poslankyni.
Já jsem se informoval, jak vznikala příslušná norma, na základě které začínají být přehodnocovány železniční přejezdy. Bylo mi řečeno, že ta norma se původně připravovala pro koridorové trati, ale potom se začala uplatňovat plošně u všech tratí, i regionálních. Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, já mám podobný dotaz v podobné záležitosti, jako vás interpeloval pan poslanec Farský.
Já vám děkuji, pane poslanče. Odpověď vám bude zaslána písemně v souladu s jednacím řádem do 30 dnů. Současně konstatuji, že jsme pro dnešní jednací den ukončili projednání ústních interpelací. Já vám všem děkuji. Hezký zbytek dne.
Pane poslanče, děkuji za tu otázku, protože si myslím, že je velice legitimní. A to bychom rádi nastavili ve spolupráci s praxí, tak jako to bylo předtím. A já bych rád, kdyby toto právě se doladilo a dotáhlo. Čili ty prostředky nebudou rozhodně neúčelně vynaložené. Musí se požádat Evropská komise a je jen otázka - před chvilkou jsem byl vyzýván, nedopusťte, aby to šlo jinam. No tak bude potřeba to definovat tak, aby to skutečně šlo k učitelům, ke špičkovým lektorům, k tomu, aby mohlo být zaplaceno, když špičkový lektor bude lektorovat v nějakém z těch center, aby ta škola mohla dostat prostředky, aby to nahradila. Je potřeba o těch věcech referovat podle mého názoru z tohoto úhlu pohledu. Není tomu tak. Já trvám na tom, co říkám od roku 1990 na fakultě v přípravě učitelů, výchovných poradců. Čili asi tímto bych argumentoval.
Ptám se pana poslance. Prosím, máte slovo.
Možná že bych rád chtěl k tomu vědět nějakou bližší informaci.
Děkuji. Prosím, pane poslanče.
Součástí podkladů, které jsem vám posílal, je i upozornění na nedostatky nově rekonstruovaného nádraží v Uherském Brodě. Toto nádraží prošlo v minulých letech celkovou rekonstrukcí za pomoci švýcarských fondů a současně byl vybudován nový přestupní terminál. Na podzim minulého roku proběhla rekonstrukce nástupišť. Bohužel se nepočítalo s tím, že je zde větší frekvence cestujících a mohly by tu křižovat i více než dva vlaky, pro které zde chybí nástupiště, které se špatným rozhodnutím zrušilo u třetí koleje. Zásadně tam mělo být vybudováno oboustranné nástupiště podobně jako v Bojkovicích, v Bylnici nebo v Kunovicích a zjevně musí být dobudováno, protože při přestupování vznikají velmi nepřehledné situace a lidé se jen velmi obtížně vyhýbají sami sobě mezi různými soupravami vlaků. Současně prosím o sdělení, kdy bude započata elektrifikace trati Staré Město - Bojkovice, která byla zahrnuta v memorandu mezi Zlínským krajem a Českými dráhami v minulosti. Děkuji za písemnou odpověď.
Já vám děkuji, pane poslanče. Jak jste řekl, vaše interpelace bude odpovězena v písemné formě. Nyní prosím o slovo paní poslankyni Věru Kovářovou, která přednese svou interpelaci na ministra vnitra Milana Chovance ve věci papalášské manýry na Hradě.
Vážený pane ministře, název mé dnešní interpelace je šťavnatý. Odpovídá tomu snad i její obsah. Chci v ní upozornit totiž na to, že to, co si dovolují lidé kolem pana prezidenta, začíná velmi nepříjemně připomínat chování, které si pamatujeme z předlistopadové doby. Kancléř, který ignoruje soudní rozhodnutí, mluvčí, který si na adresu předsedy vlády dovolí vyslovit neuvěřitelné drzosti, pracovník protokolu, který zneužívá služební vozidla policie, a dalo by se pokračovat. Co tyto pány spojuje, je přesvědčení o nepostižitelnosti, o tom, že pro ně platí jiná pravidla než pro ostatní občany. Jsem přesvědčena, že tyhle papalášské manýry nemůžeme akceptovat.
Vážená paní poslankyně, děkuji za otázku. Nelze samozřejmě vyloučit, že se záštitou podpořený projekt od cílů, které byly předloženy právě k posouzení, odchýlí, avšak problém je v tom, že každá takováto odchylka by měla být zvážena skutečně jednotlivým ředitelem školy při rozhodování, zda dovolí realizaci projektu ve své škole. Uznáváme, že záštita Ministerstva školství spojená s projektem pomáhá neziskové organizaci AIESEC, aby více ředitelů zaujalo k realizaci projektu kladný postoj.
Děkuji za slovo. Jakékoliv zdržení lékařské služby první pomoci nebo vozidel hasičského záchranného sboru znamená přímé ohrožení života, zdraví a majetku obyvatel regionu. Rovněž skutečnost, že má dojít ke zrušení autobusové zastávky Trnová, je pro dotčené obce vzhledem k dopravní obslužnosti regionu nepřijatelná. Vážený pane ministře, velmi prosím o odpověď, jakým způsobem budete popsanou situaci řešit, aby nedošlo ke zhoršení kvality života občanů daných obcí, jak bude probíhat komunikace s dotčenými obcemi a jejich občany.
Děkuji paní poslankyni.
Vážená paní ministryně, dne 6. dubna tohoto roku jsem interpeloval ministra životního prostředí v záležitosti ochrany vodního zdroje Ostrožská Nová Ves. Kraj totiž zastavil přezkumná řízení týkající se staveb v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje.
Paní poslankyně Gabriela Hubáčková je přítomna. Bude interpelovat taktéž paní ministryni pro místní rozvoj ve věci financování regionů soudržnosti. Děkuji paní poslankyni.
Děkuji. Vážený pane ministře, moje interpelace se týká kritiky vašeho ministerstva ze strany zaměstnanců a některých institucí, které upozorňují na neseriózní postoj Ministerstva kultury k Národní knihovně. Knihovníci upozorňují na zoufalý nedostatek finančních prostředků na nákup nové literatury a na péči o archivní tištěné knihovní fondy, na nevyhovující a chybějící skladovací kapacity pro ukládání nových přírůstků, které jsou podle jejich slov mnohdy uloženy v bednách v kancelářích či na chodbách.
Ten má pod sebou NEN. Nicméně stalo se. Takže v tuto chvíli toto měla být dočasná věc, aby elektronická tržiště fungovala v České republice. Cílem těchto koncesních smluv byla akcelerace elektronického zadávání veřejných zakázek. Zde zdůrazňuji, že MMR nemůže platit soukromé nástroje a zároveň vlastnit Národní elektronický nástroj se stejnou funkcionalitou, když NEN je nabízen zdarma. Existovalo jich víc. Teď tedy zbývají dva. Jednu z těch společností sděloval ve svém projevu i pan poslanec prostřednictvím pana předsedajícího. A v tuto chvíli Ministerstvo pro místní rozvoj nebude prodlužovat smlouvy s komerčními subjekty. My si to ani nemůžeme dovolit podle dalších zákonů, a to zákona o majetku státu, následně velkých rozpočtových pravidel, protože pokud by Ministerstvo pro místní rozvoj uzavřelo smlouvy s komerčními subjekty, které poskytují úplně to samé jako Ministerstvo pro místní rozvoj, a to ještě k tomu zdarma, tak v tuto chvíli já jako statutární orgán porušuji tyto zákony. Za 170 milionů si tyto dva komerční subjekty samozřejmě udělaly své systémy, které já akceptuji, a jsem si toho vědoma, že mají lepší uživatelské prostředí než Národní elektronický nástroj. Doufám, vážený pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, že jsem vás přesvědčila, že se tímto zabývám. Já osobně z toho vůbec nejsem šťastná. Kdo nese odpovědnost, nebo jak MMR konalo za tento šlendrián. Vzhledem k tomu, že i Poslanecká sněmovna schválila zákon o státní službě, za tyto věci nese odpovědnost státní tajemnice, ke které jsem podala podnět, aby řešila tuto záležitost se zaměstnanci Ministerstva pro místní rozvoj, kde jsme to řešili i s panem Postráneckým, to znamená nejvyšším státním úředníkem.
Pan kolega Šrámek se odhlásil z faktické poznámky. Takže může pokračovat pan poslanec Jiří Valenta. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji vám tedy i za informaci. To jsem tedy skutečně nevěděl. Ale myslím si, že to není až taková podstatná náležitost toho, o čem se tady bavíme.
A děkuji za odpověď panu ministrovi. Já teď nechci hodnotit jeho obsah, respektive jeho odbornou stránku, nicméně nemohu si nepovšimnout, že je tady celá řada a velká většina učitelů, kteří prostě k tomu mají zásadní připomínky.
Jenom ale stručně. Ta věc je taková, že teď se to dostalo do fáze, kdy já jsem ochoten diskutovat, ať už to dopadne tak, nebo tak, s učiteli, aby byly škody minimalizovány, ale aby přesto podpora profesního rozvoje učitelů fungovala.
Děkuji.
ukazuje poměrně nerovnoměrné čerpání v deseti přijatých programech. Podrobnější rozbor ukazuje, že některé výzvy mají velmi příznivý ohlas, ale u jiných je reakce poněkud slabší. Některé programy, například podpora malému a střednímu podnikání, jsou velmi úspěšné a zřejmě by bylo vhodné posílit jejich alokaci. Dovolte mi proto dvě otázky. Které programy, respektive jejich části, mají největší ohlas? Připravuje vláda kroky ke změně alokace, respektive posílení určitých priorit některých programů? Děkuji za vaši písemnou odpověď.
Děkuji panu poslanci.
To nebyla řečnická otázka. Já jsem si to přečetl. To bylo prostě... Já vím, co vás rozčílilo. To, že s vámi nesouhlasí. Co si to vlastně dovolili? I ty bez rozpravy? Takže to je jedno, jestli věřil svému kolegovi, který tím byl pověřen, nebo ne. Myslel jsem si, že neplatí, že Štech není jako jiný Štěch. Přitom já s tím textem petice souhlasím. Říkali jsme, že to je jenom byrokratická obluda, karikatura kariérního řádu, jenom nadpis, žádný obsah. Sehnat podstatné navýšení prostředků pro kapitolu Ministerstva školství pro příští rok a dát ředitelům mnohem větší peníze na odměňování učitelů.
Děkuji, pane poslanče. Jak je možné, že po dlouhých debatách, vysvětlováních, příspěvcích učitelů se objeví na poslední chvíli věci, které byly vysvětleny a na kterých měla být shoda? Dobře, prosím, mám se přizpůsobit i situaci, kdy se ty argumenty mění. Ale v té petici, to co mě vadilo, byly právě nepravdivé záležitosti. Přitom je jasné, že to první, to, kam byl zařazen, běží podle zákoníku práce a že nic takového se nestane. Že to je prostředek na navyšování platů učitelů, který je byrokratický a krkolomný. Pořád všichni volali, zejména pravicové vlády, po tom, že nelze paušálně, plošně lít peníze a je třeba diferencovat kvalitu. Hodnocení začínajícího učitele bude administrativně náročné. Po dlouhých debatách jsme zařídili to, že je to zcela v gesci ředitelů škol, že jsou to věci, které se stejně dělají. Slovo portfolio děsí. Ale víte, co to může být? Může to být například přiložená kopie a záznam z hospitace ředitele nebo zkušeného učitele školy v jeho hodině. Může to být například doklad toho, jakým způsobem absolvoval nebo kde absolvoval třeba nějaké vzdělávání, může jít třeba do kurzu kritického myšlení, který poskytují odborné asociace, a on přinese osvědčení, protože na to dostane peníze. Dneska na to nejsou peníze. Ale to nesouvisí s razantním navyšováním tarifních platů a nadtarifních složek učitelů. A byla to tato vláda, a schválně říkám vláda jako celek, která schválila poprvé výrazný, po dlouhých letech, skokový nárůst tarifních platů. Kariérní řád je pouze nadstavba. A mohl bych tak pokračovat dalšími a dalšími nepřesnostmi.
K zakázkám, které jste zde zmiňoval, to jsou další zakázky, které se týkají dalších let. Takže v tuto chvíli se domnívám, že Poslanecká sněmovna zde byla informována velmi zjednodušeně o celkovém tomto nástroji. Takže mi dovolte se opravdu vyjádřit detailně k tomu, co se odehrávalo. V této nabídce byly nalezeny vady a z tohoto důvodu bylo nutno nabídku vyřadit a zrušit zadávací řízení ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. Tuto zakázku paralelně také zkoumal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Probíhalo pouze řízení o odstranění vad díla. Já jsem si rychle nechala ověřit, my o této žalobě vůbec nevíme. K implementaci nových funkcí nedochází ani od 9. února 2017 a v současné době probíhá vypořádání celé záležitosti s dodavatelem a intenzivní příprava nového zadávacího řízení. Dovoluji si zdůraznit, skutečnost, že Národní elektronický nástroj je funkčním informačním systémem, který je určený pro zadávání veřejných zakázek a úspěšně prošel certifikací. A tady bych také trochu vyvedla jaksi Poslaneckou sněmovnou prostřednictvím pana předsedajícího v pravdu versus slova pana poslance s tím, že není pravda, že čtyři měsíce NEN byl v provozu, aniž by v podstatě měl tu certifikaci. Takže v tuto chvíli to, že MMR získalo certifikaci, naopak já považuji za dobrou věc, protože také bych ráda vyvedla vaše slova, vážený pane poslanče, s tím, že pokud tento systém má certifikaci, tak není možné, že se v něm zadává protizákonně. Nicméně pan poslanec, prostřednictvím pana předsedajícího, sdělil, že se jedná o jeho úvodní řeč, takže předpokládám, že asi zde povedeme dlouhou debatu. Celkově NEN využívá přes 300 zadavatelů. Největší zadavatelé jsou Ministerstvo vnitra, které zcela i se svými společnostmi přešlo na Národní elektronický nástroj. Takže není pravdivé žádné tvrzení, které se objevuje v různých médiích, které zde také bylo sděleno, že ten systém je nefunkční, pokud takto velké Ministerstvo i se svými organizacemi na NEN přešlo. Čili ten systém je využíván mnohými, a to nejenom státní veřejnou správou, ale už i územní veřejnou správou, za což já jsem opravdu ráda, protože k ní bude sloužit, a například zde máme i zakázku Národní archivu České republiky a celá zakázka opravy Národního muzea ve výši zhruba téměř jedné miliardy byla zadána v Národním elektronickém nástroji. Čili veškeré informace o tom, že ten nástroj je nefunkční, nejsou pravdivé.
Prosím o vysvětlení, proč se vláda takto rozhodla a proč nepožádala o přesídlení Evropské lékové agentury, která by měla podle mě pro Českou republiku daleko větší význam.
O co jde? Není to skandální? Já bych řekla, že ano. Ptám se proto, kdy budou zkontrolovány všechny žádosti, kdy budou vydána závazná rozhodnutí o poskytnutí dotace, kdy budou uvolněny finanční prostředky na účty sportovních spolků. Uvažuje se o zjednodušení pravidel, aby spolky měly prostředky už před letními prázdninami a během nich je mohly využít? A na závěr ještě jedna otázka. Proč byla snížena alokace? Pane premiére, v dotacích na Ministerstvu školství je zjevný nepořádek. Dělejte s tím něco prosím. Děkuji za písemnou odpověď.
Vážený pane předsedo vlády, vaše vláda 19. dubna tohoto roku odsouhlasila dokument strategický rámec 2030, který udává směr udržitelného rozvoje země na příští desetiletí, a jeho uplatňování povede ke zvýšení kvality života všech obyvatel České republiky. Strategický rámec nahrazuje podobný dokument z roku 2010 a definuje nejdůležitější trendy, se kterými se naše země bude muset vyrovnat. Tento dokument vznikal dva roky ve spolupráci s municipalitami, se soukromým a neziskovým sektorem, rámec připravovaly a komentovaly stovky expertů a odborníků. Vážený pane premiére, chci se zeptat, jaké stěžejní cíle, směry či pohledy si strategický dokument 2030 klade a jaká konkrétní doporučení obsahuje.
Děkuji panu poslanci. Tím jsme vyčerpali interpelace na pana premiéra. První interpelaci přednese paní poslankyně Věra Kovářová, která bude interpelovat paní ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou ve věci mateřských škol.
Ilustrativní jsou čísla. Zdůrazňuji, že jsou to projekty připravené k realizaci. Stávající situace je prostě neúnosná. Je možné využít evropské peníze? Je možné zvýšit či zřídit národní dotační tituly? A jak jste hlasovala vy, paní ministryně?
Děkuji. Pan poslanec Michal Kučera bude interpelovat pana ministra školství Stanislava Štecha ve věci komunikace s učiteli.
Dobrý den, děkuji za slovo. Komunikaci Ministerstva školství v uvedené věci považuji za velmi nešťastnou, která navíc představuje školství v očích laické veřejnosti jako rozhádané a neakceschopné. Ministerstvo školství se tak ukazuje jako neschopné přijít s řešením, které by bylo konsenzuální a bylo většinově přijímáno pedagogy. Uvědomujete si, že svými výroky jste hrubě urazil tisíce učitelů, kteří se nebáli ozvat proti novele zákona, se kterou nesouhlasí, což je jejich demokratické právo? Uvědomujete si, že jste svým výrokem zdiskreditoval práci učitelů v očích laické veřejnosti?